Já už nebudu opakovat, co tady řekli mí kolegové, prostě nebylo to fér. Nechme to být. Čili pracuje se tady s pojmem nezaopatřené dítě a je to dobře. Říkám, je to dobře. Já říkám, že pro něj zvednu ruku, ale zrovna když projednáváme tento vládní návrh o jednorázovém příspěvku, tak na vás znovu apeluji. Proč nehovoříme o nezaopatřeném dítěti? Proč tady vykopáváte tyto příkopy, protože přesně toto si ti lidé z toho odnesou a toto budou řešit. To je přece úplně zbytečné. Dejte to matkám samoživitelkám, dejte to rodinám, které jsou ve složitých problémech. Dejte to jak ukrajinským rodinám, a říkám, podporuji to, tak to dejte i českým rodinám.
Pana zpravodaje? Také není zájem o závěrečné slovo nyní, takže poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil rovnou s procedurou hlasování.
Je to ze strany paní poslankyně Šafránkové. Relativně jednoduché hlasování. Nebojte se, na nikoho nezapomenu.
Nevnímám, a mohu tedy zagongovat, přivolat paní poslankyně a pány poslance a pojďme... Ano, odhlásím vás všechny, vnímám. Takže všichni se prosím znovu přihlaste svými registračními kartami.
Já jsem chtěl poděkovat dnes na výboru, byli jsme tedy asi dvě hodiny nebo hodinu a půl trvalo to jednání, snažili jsme se zodpovědět dotazy, pokud padnou zde i na Sněmovně, budu se snažit na ně adekvátně reagovat a najít odpověď.
K samotnému usnesení. Toto je tedy usnesení našeho výboru pro veřejnou správu.
Také děkuji, pane zpravodaji. A já nyní zagonguji. Kdo je proti tomu, abychom vedli obecnou rozpravu? Čili schválili jsme obecnou rozpravu, kterou já tímto otevírám. A do obecné rozpravy je řádně přihlášena paní poslankyně Klára Dostálová. Prosím, ujměte se slova.
Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, děkuji za slovo.
Ale ten váš návrh je nedostatečný, byl nekvalitně připraven, jak vidíme, je nesystémový, nespravedlivý a přišel pozdě. My jsme samozřejmě chtěli, aby na to měli nárok všichni rodiče dětí za těch podmínek, co jsem říkal, a ono by to zlevnilo i tu administraci. A já jsem - a ono by to snížilo i tu administrativní zátěž úřadům práce, protože takhle se zatíží velmi ty úřady práce. Vláda poškodila rodiče dětí od 18 do 26 let, kteří mají děti, které studují nebo mají zdravotně postižené nezaopatřené děti, prostě všech nezaopatřených dětí se to týká.
A nyní poprosím pana zpravodaje výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, pana poslance Stanislava Fridricha, aby se mnou od stolku zpravodajů sledoval rozpravu, kterou tímto otevírám. Otázka je, zda se do rozpravy někdo přihlásí. Nikoho nevnímám, takže tímto rozpravu končím. A poprosím nyní pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou.
Návrh procedury je celkem jednoduchý vzhledem k tomu, že nebyl podán návrh na zamítnutí a nebyly taky podány žádné technicky legislativní úpravy, takže ten návrh hlasování je za prvé hlasování o pozměňovacím návrhu poslance Ivo Vondráka, za druhé hlasování o pozměňovacím návrhu poslance Zdeňka Kettnera a za třetí hlasování o zákonu jako celku.
Takže nyní zahajuji hlasování o navržené proceduře. Prosím, kdo je pro navrženou proceduru? Prosím, pane zpravodaji.
Takže nyní bych vás požádal o hlasování o pozměňovacím návrhu poslance Ivo Vondráka.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? Tento návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování. Tento návrh byl zamítnut.
A třetí hlasování by bylo o zákonu jako celku.
Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tímto tedy děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a projednávání tohoto návrhu končím. Jsme ve třetím čtení a já opět poprosím pana zpravodaje výboru pro bezpečnost, pana poslance Martina Exnera, aby spolu se mnou sledoval od stolku zpravodajů rozpravu. Pro pořádek: Je zájem o závěrečné slovo, pane ministře? Patrně není zájem o závěrečné slovo. A poprosím nyní pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou.
Takže máme jeden pozměňovací návrh. Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán, legislativně technické úpravy nebyly provedeny, ale máme tady pozměňovací návrh pana poslance Jurečky pod sněmovním dokumentem 918, kde měníme ten pětitisícový příspěvek na příspěvek ve výši životního minima. A pak tady mám doprovodná usnesení paní Mračkové Vildumetzové. A druhý návrh usnesení je: "Poslanecká sněmovna vyzývá ministra vnitra, aby v případě uzavření KACPU v Praze primátorem hlavního města Prahy neprodleně zajistil jeho další provoz."
Určitě pozměňovací návrh, potom se většinou hlasuje celý návrh zákona a pak ta doprovodná usnesení. Prosím, přihlaste se vašimi registračními kartami. Nejprve tedy hlasujeme o souhlasu s procedurou. Zahájila jsem hlasování ohledně navržené procedury. V hlasování číslo 107 bylo přihlášeno 165 poslanců a poslankyň, pro 163, proti nula, procedura byla přijata.
A nyní můžeme tedy hlasovat o tom pozměňovacím návrhu, který je pod tím sněmovním dokumentem 918, pana poslance Mariana Jurečky.
Nyní tedy zahajuji hlasování. Kdo je pro tento pozměňovací návrh? V hlasování číslo 108 bylo přihlášeno 164 poslanců a poslankyň, pro 148, proti 0, čili tento návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
A nyní tu máme ta dvě doprovodná usnesení. Já myslím, že budeme hlasovat asi o každém zvlášť.
Děkuji za přednesení. Optám se pana ministra, jestli se chce vyjádřit? Výsledek hlasování je, že bylo zamítnuto. Prosím druhé.
Druhé usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyzývá ministra vnitra, aby v případě uzavření KACPU v Praze primátorem hlavního města Prahy neprodleně zajistil jeho další provoz."
Výsledek hlasování: usnesení nebylo přijato. Ještě chci poděkovat panu zpravodaji a panu ministrovi za provedení, a nyní tedy prosím, paní předsedkyně, máte slovo s přednostním právem.
Slyšela jsem to ze všech stran: Je tady velká krize, máme velké náklady. Teď je nemají? Takže už tady načítáme několikáté datum a najednou to nevadí? Najednou ministr ze stejného hnutí řekne: "nesouhlaste" nebo "zdržet se" tady ukázal. No a o sociálních službách ani nemluvím. Skončili jsme, naše vláda, na 24 miliardách. A úplný vrchol je tedy, když tady pan ministr vnitra sám řekl, že pokud se zavře to KACPU - říkám to správně? Já tomu věřím a věřím, že to zvládne, o tom jsem přesvědčena, ale proč teď to neodhlasujete, když jenom jsme chtěli potvrzení jeho slov? Nezlobte se, nedává to smysl.
Já tu diskusi nechci košatit, ale nedá mi to. Když tady byla zmíněna otázka dofinancování sociálních služeb, tak v loňském roce byla skutečnost, která šla do sociálních služeb, 22,4 miliardy korun bez covidových mimořádných dotací. Situace je výjimečná, ty nárůsty jsou extrémní, to je potřeba si uvědomit. Já z toho žádnou radost nemám, ale prosím pěkně, není pravda, že nic neděláme, že to neřešíme.
Také děkuji. Nyní tedy mohu ukončit projednávání tohoto bodu taktéž a přikročit k poslednímu bodu dnešního dne jednání, a sice k bodu Do rozpravy u tohoto bodu nemám nikoho přihlášeného, rozpravu tedy končím. A opět pro pořádek: Je zájem o závěrečné slovo, pane ministře? Pan zpravodaj ještě konzultuje, takže chviličku posečkáme. Zahajuji hlasování. Pardon, stanoviska, ano. Nyní tedy zahajuji hlasování o tomto pozměňovacím návrhu. Tento pozměňovací návrh byl zamítnut. Prosím, pane zpravodaji.
Zkráceně se jedná o vypuštění toho kritéria příjmu, to znamená 1 milion korun hrubého.
Děkuji. Zahajuji hlasování.
Dále bychom se vypořádali s pozměňovacím návrhem pod písmenem C, což je pan poslanec Richard Brabec. Opět zkráceně, o čem to je. Opět zkráceně, je to návrh 5 000 korun i pro nezaopatřené děti do věku 26 let. Předposlední hlasování. Je to vyplácení dávky i pro děti, které se pravidelně připravují na výkon povolání, hlavně na středních školách do 21 let, jestli to správně formuluji zkráceně.
Ano, nevnímám nesouhlas.
Takže nás čeká asi poslední hlasování, což je hlasování o návrhu zákona jako celku.
Zahájila jsem hlasování. Vnímala jsem, že je žádost o přednostní právo pana předsedy Tomia Okamury. Prosím, máte slovo.
Hlasovali proti tomuto návrhu SPD. Takže to je dneska to hlasování.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, po žádosti o přestávku na poradu klubu hnutí ANO opět jsme se zde sešli v sále, já vás srdečně zdravím. A nejprve vypořádám došlé omluvy. Omlouvá se pan poslanec Milan Feranec dnes mezi 19 a 23 hodinami ze zdravotních důvodů, poté paní poslankyně Michaela Šebelová dnes od 18.30 do konce jednacího dne a pan poslanec Jiří Mašek od 14. do 17. června ze zdravotních důvodů. Tímto by byly vypořádány nyní došlé omluvy. A my můžeme přikročit k našemu dalšímu bodu. A my tedy přikročíme k hlasování. Výsledek: toto usnesení bylo přijato. A tímto, že tento návrh byl schválen, tak já mohu otevřít celý bod. Prosím, ujměte se slova.
Dobrý večer, kolegyně a kolegové, vážená paní předsedající, poslankyně, poslanci. Dovolte mi, abych vám představil vládní návrh zákona o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu. K návrhu tohoto speciálního zákona vláda přistoupila, neboť stávající úprava veřejného stavebního práva není dimenzovaná na potřeby vyvolané migrační vlnou v souvislosti s probíhajícím ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. Proto je žádoucí stanovit zvláštní dočasné úlevy v rámci procesů, které stavební zákon upravuje, čímž bude zajištěno, že dotčeným osobám bude možné zajistit základní životní potřeby v oblasti bydlení nebo ubytování a podle potřeby rovněž v oblasti vzdělání a sociální nebo zdravotní péče, neboť kapacita bytových jednotek či ubytovacích zařízení a související veřejné infrastruktury není aktuálně dimenzovaná na tak výrazný nárůst poptávky. Ta navrhovaná právní úprava stanovuje zvláštní postupy v oblasti územního plánování a stavebního řádu jako speciální právní úpravu ke stavebnímu zákonu, přičemž počítá s aplikací stavebního zákona včetně prováděcích právních předpisů i souvisejících právních předpisů s výjimkou postupu a požadavků upravených speciálně v navrhované úpravě. Ten návrh zavádí pojem nezbytné stavby. Taková stavba je definována jako stavba sloužící ke zmírnění následků hromadného přílivu osob v souvislosti s uvedeným ozbrojeným konfliktem. Ta nezbytná stavba je vždy stavba dočasná, její doba trvání nesmí přesáhnout tři roky ode dne nabytí právních účinků souhlasu s provedením takové nezbytné stavby. V návrhu zákona je zvolen postup, který je všem stavebním úřadům známý. Základem je společný územní souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru, jehož aplikace tudíž nebude pak v praxi činit žádné potíže. Já se k němu potom vyjádřím. Ale podle mě je důležité vlastně popsat si tu funkčnost tak, jak je zamýšlena.
Kdo další se hlásí s přednostním právem, je pan ministr financí, pan Zbyněk Stanjura.
Jenom jedna řečnická otázka, řečnická: osm let jste byli ve vládě, osm let hnutí mělo na starosti Ministerstvo financí, za osm let jste například k získání nějakého většího vlivu ve společnosti ČEZ neudělali vůbec nic. Sotva jste vyměnili lavice, už nám dáváte plno nevyžádaných rad, co v tomto směru máme dělat. Co jste udělali vy za těch osm let?
Děkuji, pane ministře. Nyní se s přednostním právem přihlásila předsedkyně Poslanecké sněmovny, paní Markéta Pekarová Adamová.
Jako klasický příklad se uvádí vaření piva. Já se skutečně nedomnívám, že stát jej má vařit, a také si nemyslím, že máme provozovat hotel a podobné záležitosti. Je to určitě k debatě, abychom dotáhli privatizaci některých podniků, ale skutečně chceme otevřít tu debatu. My určitě o tom budeme debatovat a pak se případně dostanete na řadu k té debatě i vy z opozice, kteří jste měli tolik let možnost s tím něco dělat, aniž byste tak učinili. Takže věřím tomu, že nečekáte, že to teď bude záležitost několika dnů, hodin, ale je to otázka opravdu jednání do budoucna. Budeme ale rádi, když i vy potom s námi tu diskusi povedete, tomu se samozřejmě vůbec nebráním.
Určitě ji povedeme, paní předsedkyně, tuto debatu, prostřednictvím pana místopředsedy, protože já si myslím, že má si stát nechat pivovar, který je jeho rodinným stříbrem, ale díky tomu, že tam hospodaří stát, tak je v černých číslech. Já si myslím, že si má nechat hotel Thermal, který se stal kulturním světovým stánkem a hostí každý rok Mezinárodní filmový festival. To všechno si myslím a myslím si, že úplně všechno by si stát měl nechat, protože ty doby, kdy stát byl připraven, byl připraven o kde co, doufám, že jsou za námi. A my budeme velmi pečlivě na to dohlížet. Já chci připomenout jednu věc, kterou tady nevím, jestli můj kolega Karel Havlíček řekl. To znamená, že Česká republika, a to je známý fakt, který víme, dle informací EUROSTATu z dubna 2022, nemáme zatím novější data, potýká se s třetí největší inflací z celé Evropské unie. Mohla bych to tady teď číst, ale nechci zbytečně prodlužovat toto jednání. Když bych tady teď vybírala ty jednotlivé položky, potraviny - absolutní drama, nárůst cen potravin. Bohužel, nezlobte se, ale nevšiml si nikdo, že je tady slavný vládní Deštník. Zeptejte se lidí, určitě také tankujete, zeptejte se, oni vám to řeknou. Stačilo místo této spotřební daně snížit DPH. A co z toho mají občané? Co z toho mají firmy? O těch mluvím a ty máme, každý týden se na nás valí z médií, ať se podíváte, kam podíváte. Vlastnické bydlení se pro mnoho lidí stalo nedosažitelným snem, zeptejte se mladých lidí. A samozřejmě se prodražuje i nájemní bydlení. To není jenom tak, že když si nemůžete pořídit bydlení, tak půjdete do nájmu.
Budou propadat do sociálního systému, kde budou mít nárok na plné možnosti, ať už v rámci sociální podpory, nebo hmotné nouze jako jakýkoli jiný občan České republiky.
Také děkuji. Další faktická poznámka, paní poslankyně Pastuchová. Připraví se k faktické poznámce jako další pan poslanec Kobza. Zatím poslední faktická poznámka.
Já chci vědět, vážená vládo, jestli víte, že si zaděláváte na problém, protože to sociální napětí se otočí proti vám a proti nám.
Děkuji.
Tím, že nějakým způsobem se snažíme tuhle situaci zvládnout, podpořit i ty válečné uprchlíky, většinou tedy uprchlice, ženy a děti. Včera pozdě večer jsem jich několik potkal v tramvaji, když se vracely asi z nějaké manifestace na podporu své země, tak tím chráníme i sami sebe. Žijeme v globálním světě, mohu to dosvědčit jako člen zahraničního výboru. Včera a dnes jsem se zúčastnil konference o Indopacifiku, jsme skutečně propojeni, a tím, že se snažíme podpořit Ukrajince v této vážné situaci, která se za těch několik měsíců nezlepšila, jsme trošku unaveni, naše pozornost se otupila, ale ta situace zůstává stále stejně vážná. Nechceme naše občany strašit, máme je uklidňovat, ale teoreticky existují i velmi vážné scénáře, jak by se to mohlo i po té válečné stránce vyvíjet. A chráníme i ty bezdomovce. I když to vyžaduje trošku víc přemýšlení, aby si to člověk uvědomil. A hledejme řešení moudrá, hledejme hloubku, hledejme nadhled. A zachovejme si lidskost.
Děkuji. Koneckonců já teď pracuji na jednom takovém projektu, snažím se pro tyto lidi zajistit zuby.
To byla poslední faktická poznámka. Vracíme se do obecné rozpravy, do které se nicméně už nikdo nehlásí.
Pamatuji si to opakovaně při mnoha diskusích, že tady takovýto argument padal. Tak je dobré být konzistentní a prostě umět držet také nějakou názorovou linii.
Teď za mnou před malou chvíli přišel Aleš Juchelka. Takže i s tím jsem ochoten se smířit. Přál jsem si, aby to bylo rychlé.
Otevírám podrobnou rozpravu, kde eviduji čtyři přihlášky. Nejprve vystoupí v podrobné rozpravě paní poslankyně Lucie Šafránková, připraví se pan poslanec Aleš Juchelka a další. Já vám tímto děkuji.
Také moc děkuji. Nediskutujete tady u toho mikrofonu. Dle mého názoru je to neférové. Prosím příště, když budeme jednat o takovýchto důležitých tiscích, o férovou debatu, kdy můžete přicházet se svými názory, abychom my na ně mohli reagovat.
Prosím, máte slovo.
Je velká škoda, že jsme nemohli reagovat na pana ministra. To je jedna věc. My jsme říkali, z jakých důvodů to není možné, takže teď jsme si obrátili ty role.